Ten doporučil Senátu vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Jednak kariérní řád nepřinese požadované zvýšení kvality. Další často opakovaná námitka byla ta, a to už se netýká jenom kariérního řádu, že novela zákona o pedagogických pracovnících neřeší základní problémy narůstajícího nedostatku kvalitních, v uvozovkách nebo v závorce, ale vůbec učitelů jako takových. Není a nemůže být tedy kariérní řád tím, co do škol přivede mladé motivované učitele.
Takže ještě jednou. Kdo souhlasí s navrženým usnesením? Tento návrh byl přijat. Návrh nebyl přijat. Tento návrh nebyl přijat. K přijetí tohoto usnesení bude zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu nejméně 101 poslanců. Kdo je pro tento návrh?
Nemám řvát? Takže ještě jednou. Chtěl bych za toto rychlé a vstřícné projednání Sněmovně poděkovat. Přijetí implementačních předpisů by tedy mělo proběhnout co nejrychleji. Mohu plně - Dobře. Proto tyto návrhy nedoporučuji k přijetí.
Já vám děkuji, pane ministře. Paní poslankyně, máte slovo.
Doporučil změnu účinnosti, jak bylo řečeno panem navrhovatelem.
Zahajuji obecnou rozpravu a jako první se s přednostním právem hlásí pan předseda Stanjura.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 59. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně a členové vlády.
Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové.
Dobré ráno, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové.
Ano, rozumím tomu. Pan poslanec Votava.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Dovoluji si požádat o pevné zařazení bodu 193, což je vládní návrh zákona o státním rozpočtu, tisk 1100, třetí čtení, a to na pátek jako první bod. Je to vlastně začlenění kapitoly Úřadu pro kybernetickou bezpečnost do zákona.
Prosím.
Další jednání zahraničního výboru není naplánováno, na kterém by mohl být. A jak požadoval zkrácení lhůty, tedy nevím, které jednání výboru garančního měl na mysli.
Pokud další přihlášky nejsou, tak budeme hlasovat. Tento návrh byl přijat. Tento návrh byl přijat. Tento návrh byl přijat. To byly všechny hlasovatelné návrhy. Prvním bodem je právě bod navrhovaný panem předsedou Sklenákem, to znamená Já bych tento bod otevřel a požádám pana předkladatele, aby tento bod uvedl.
Nicméně si myslím, že je nepodstatné, jestli je na programu tento bod dnes, nebo bude někdy v následujících dnech či týdnech.
Děkuji za tuto vděčnou roli. A jak jistě uznáte, za hodinu dnešního jednání zahraničního výboru, které dneska probíhá, to samozřejmě stihnout nelze.
Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Zahajuji hlasování. Přihlášeno je 110 poslankyň a poslanců, pro 108, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a projednávání končím.
Já bych moc chtěla poděkovat za všechny ty vlastníky bytů. Udělali jste výbornou věc.
Děkuji. Upozorňuji, že i tady je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Předložený návrh uvede pan senátor Zdeněk Papoušek, kterého mezi námi vítám.
Co jsou tato zařízení? Jsou to vlastně krizová zařízení, která musí být neustále k dispozici. Je tedy proto nezbytné, aby fungovala stabilně a předvídatelně. Ovšem současná podoba financování neumožňuje zajistit provoz v dlouhodobějším horizontu. Jak současné financování těchto zařízení vypadá? A je zde jeden velký problém a to je to, že těmto zařízením nejsou propláceny dny, kdy jsou děti na takzvaných dlouhodobých propustkách, to znamená, jsou z tohoto zařízení pryč, například v rodině, nebo na dětských táborech, u příbuzných a podobně. Podle velké části ředitelů a ředitelek je současný stav financování naprosto neudržitelný. Otázky směřovaly na schopnost těchto zařízení sama se financovat, nebo zjištění, jak dostačující je příspěvek, který dostávají od státu. Ukázalo se, že současná legislativní úprava způsobuje potíže všem dotázaným zařízením. Náš ZDVOP byl v minulém roce dofinancován jedním milionem korun z provozní dotace na zdravotnické zařízení." Za současné právní úpravy státní příspěvek pokrývá zhruba 48 až 75 % nákladů jednotlivých zařízení. Novelou se způsob financování mění tímto způsobem: Státní příspěvek se dělí na dvě složky - fixní a variabilní.
Ještě pan kolega Bartošek s přednostním právem.
Děkuji za slovo. My jsme se jej opakovaně pokoušeli dostat na program jednání Poslanecké sněmovny.
Ale už jsem poděkoval, poděkuji ještě jednou panu senátorovi, protože tento bod byl přerušen, a musím tedy ukončit jeho projednávání s tím, že jsem poděkoval jak panu senátorovi, tak paní kolegyni Aulické. Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr financí Ivan Pilný. Ještě než mu dám slovo, požádám pana poslance Martina Novotného, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane ministře, ještě ne. Požádám kolegy, kteří nejsou na svých místech, diskutují jiný problém , aby diskutovali v předsálí.
Jde především o zrušení oprávnění Státní energetické inspekce k výkonu cenové kontroly v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Od 1. ledna 2016 byl dozor nad dodržováním zákona o podporovaných zdrojích energie kompletně svěřen ERÚ, nebyl však souběžně novelizován zákon o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, kde zůstaly kompetence pro SEI. Důsledkem byl stav, kdy v roce 2016 ani letos nebyly prováděny žádné cenové kontroly v oblasti podpory obnovitelných zdrojů ani ze strany ERÚ, ani ze strany SEI, přestože ERÚ kontrolním orgánem obecně pro odvětví energetiky je. To považuji za velmi alarmující a nepřijatelné vzhledem k objemu roční podpory v této oblasti ve výši 44 miliard korun. Urychlené zajištění těchto cenových kontrol je tedy úkol velice urgentní. Zatím se v tom udělalo velmi málo. A znovu podtrhuji a upozorňuji, že v této oblasti vynakládáme 44 miliard korun. Pokud by tento návrh nebyl přijat, tak samozřejmě nelze v tom docela dost dobře pokračovat, protože prostě legislativně se to nestihne. Jenom upozorňuji, že nekontrolujeme již dlouho 44 miliard korun v obnovitelných zdrojích.
Materiál tedy odstraňuje duplicitu. To si nejsem jist a přiznám se, že to nechápu. To, že musíme upřesnit to, aby se ty orgány nepřely, kdo má kontrolovat, a kontroloval jenom jeden, tomu rozumím. Tolik mé zpravodajské úvodní slovo.
Ale mám přihlášku pana předsedy klubu ODS a faktickou přihlášku potom pana poslance Štětiny.
Pokud se ty kontroly nedějí, tak není k tomu žádný důvod. Zbytek sněmovny se jim smál. Dělí se mezi domácnosti, firmy a státní rozpočet. A toto jsou následky!
Děkuji. Prosím, pane poslanče.
Vážený pane ministře, dámy a pánové, já jsem rád, že pan ministr financí tuto věc tady sdělil. My o tom víme, ale my se nedostaneme ke slovu. A já jsem skutečně rád, že jak pan ministr, pan zpravodaj, koneckonců i kolegové, kteří o tom hovořili, s tím nesouhlasí. Já bych vás moc prosil, abychom do pořadu tohoto jednání tuto zprávu o cenových kontrolách ještě nějakým způsobem dostali. Samozřejmě teď na to nemám právo, ale možná že ráno požádám, možná že i prostřednictvím předsedy kontrolního výboru, abychom zprávu o cenových kontrolách měli na pořadu ještě tohoto jednání.
Meritorně bych osobně preferoval verzi senátní, pokud by nebyla další omezení. Mimo jiné právě proto, že tam výraznějším způsobem přidává finance. Tohle dokonce nemůžeme dát z evropských peněz. Nadpis je Zaplaťme z peněz EU učitele. A pan Chmelař jako nepochybně kvalifikovaný člověk tam jasně říká, u učitelů máme příležitost, ať už za pomoci evropských dotací, nebo projektů, budovat silnou příští generaci a zároveň neohrozit, že bychom tím vytvořili ekonomickou nerovnováhu. Pan Chmelař sám říká, vezměme evropské peníze a dejme je učitelům. Já tomu rozumím. Dejme je učitelům na přidání jejich platů, nikoli primárně na financování institucí. A tady si můžeme myslet o argumentech v té petici, která přišla proti financování toho institutu, cokoliv. Ale faktem je, že se zde přidělují finance na institut, který je předpokládán v zákoně, který ještě nebyl přijat, tedy peníze, které jsou přinejmenším problematické. Ale tyto finance zde máme a je účelnější je dávat rovnou do financí, které jsou dány směrem k učitelům. To není změna názoru. Tohle je důvod, proč opakovaně sněmovní verzi nepodpořím.
Nyní paní poslankyně Marta Semelová. Ještě přečtu omluvu. On se omlouvá až do konce dnešního jednání.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět máme na stole zákon o pedagogických pracovnících a s ním pochopitelně i mnohá emotivní vystoupení. Ono celkem není divu. Některé už vstoupily v platnost, jiné školy teprve pocítí. Školy jsou neustále pod nějakým tlakem a musí se každou chvíli vyrovnávat s novými a novými změnami, kdy s každým příchozím ministrem přicházejí nové nápady, aby se po určité době zjistilo, že to, co tu léta fungovalo, je přece jenom nejlepší, takže je potřebné se k tomu vrátit. Pochopitelně to pak stojí hodně peněz. Ale to nejpodstatnější, bez čeho se výchovně-vzdělávací proces neobejde, je učitel. Jeho osobnost, jeho působení a um jsou ve vzdělávání klíčové. To, jak je odborně připraven pro svoji práci, jaký má vztah k dětem a ke svému povolání, jaké jsou jeho morální a lidské vlastnosti, a pochopitelně, jaké podmínky ke své práci má vytvořeny. Asi nikdo nebude zpochybňovat, že učitelská profese je nesmírně náročná a zodpovědná, navíc je pod každodenní kontrolou veřejnosti a médií. Kdekdo je připraven jeho práci všelijak komentovat a kritizovat, protože každý, kdo prošel školou, se cítí být na oblast vzdělávání tím pravým odborníkem. A tak pedagog musí přežít všechny možné i nemožné reformy, pokusy a výmysly, přičemž často zapomínáme na to, že v prvé řadě chce učit. Těch tabulek, hlášení, dotazníků, hodnocení, doporučení a dalších formulářů, co musí učitelé a ředitelé denně vyplňovat, je spousta. Takže neustálým slibům střídajících se ministrů, že se sníží administrativa, už pedagogové dávno přestali věřit. Jsou však ve střehu, když má přijít nějaká další změna legislativy, a musím říci znovu, že se jim vůbec nedivím. Zákon o pedagogických pracovnících, jehož smyslem má být větší motivace pedagogických pracovníků, spuštěním kariérního řádu, zakotvením specializačních pozic a garantováním příplatků očekávají někteří s nadějí a zvědavostí, jiní s obavami, kolik formalismu a administrativy zase přinese. Za náš klub musím říci, že tyto obavy sdílíme. Obnovení soustavy okresních a krajských metodických kabinetů jako jedno z opatření, které má učitelům přinést odbornou podporu, je určitě jedním z nich. V minulosti se to osvědčilo. Učitelé jich hodně využívali, protože v tom viděli konkrétní pomoc pro svou práci. Smysluplná je určitě i podpora učitelů v adaptačním období a finanční ocenění uvádějících učitelů, jejichž pomoc je pro začínající pedagogy velmi důležitá.
Výbor pro obranu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení: Pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, a ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Děkuji, pane zpravodaji. Po něm pan poslanec Černý.
Mluvíme tedy o posílené předsunuté přítomnosti Aliance. Pod tím názvem se skrývá posilování obrany východního křídla NATO. My jsme se vlastně už v této politice angažovali na začátku tohoto roku, kdy jsme měli tři měsíce naše vojáky v rámci Visegrádské skupiny umístěné právě v Litvě, bylo to zhruba od ledna do března roku 2017, takže už jsme v této posílené předsunuté přítomnosti aktivně vystupovali. Jsem přesvědčen, že Sněmovna by měla rozhodně tuto naši účast podpořit, protože snad není třeba tady mluvit o významu Aliance a je naprosto jasné, že musíme svou schopnost v Alianci fungovat dokládat konkrétními činy.
Zkrátka PPP. Zkrátka svět se zdál být bezpečnější. Zhruba v tu dobu dostal prezident Spojených států Barack Obama Nobelovu cenu za mír a od té doby jako by se něco zvrtlo. Situace se začala docela dramaticky zhoršovat a prakticky každým rokem jeho vládnutí se objevil nějaký nový problém, nové ohnisko napětí, situace, která vyžadovala nová opatření. To, co se zvrtávalo během fungování prezidentství Baracka Obamy, rozhodně nevedlo k tomu, aby někdo mohl konstatovat, že svět je bezpečnější. Prostě po těch sedmi letech jsme se dostali do situace, kdy svět opravdu bezpečnější není. Těch hrozeb, na které bychom měli mít potenciálně připraveni, neustále přibývá. Ty, které jsme dokázali už před několika lety alespoň pojmenovat, tak mají zcela konkrétní obrysy, bobtnají, dosahují obrovských rozměrů. Velmi, velmi po špičkách přešlapujeme kolem toho, když některá z velmocí prostě nechce respektovat to, co chtějí ti ostatní. O tom, jaký je stav v Evropské unii, se tady navzájem přesvědčujeme už poměrně dlouho. Zájmy jednotlivých členů Evropské unie se natolik liší, že mnozí nevidí perspektivu Evropské unie zrovna v růžových barvách, a jsou mezi námi i tací, kteří předpovídají docela katastrofální vývoj. To je organizace, která je složena z těch, které jsem před chvílí jmenoval. Jejím jádrem jsou pochopitelně Spojené státy a evropští členové - omlouvám se Kanadě, Turecku, že jsem je v tuto chvíli nejmenoval, ale to Turecko už spíš z bezpečnostních důvodů. Po brexitu, všimněte si, že se už rok skoro nemluví o bezpečnostních otázkách, které s tím souvisejí.
Návrh nebyl přijat. Další faktickou poznámku pan poslanec Kořenek, po něm paní poslankyně Nytrová.
Problém je v tom, že žádná podzákonná norma nemůže být dopracována, pokud není schválen zákon, protože víme, že tvořivost Poslanecké sněmovny nezná mezí.
Děkuji panu poslanci. Nyní s přednostním právem pan ministr.
Tam věta, že ne všechny se týkají kariérního řádu, není přesná. Jde o to, dát tomu jenom kvalitní obsah. Jinak u těch ostatních jenom jednu věcnou připomínku. Je třeba upozornit, že já jsem, pane poslanče Raisi - nevím, jestli tady je - dostal také dopis od Asociace školních logopedů: děkujeme, že bojujete. Chci jen říci, že dvě ty pozice už minimálně existují dneska a musely by se zrušit. Těch nových, které byly kritizovány, jsou tam asi tři.
Tak to byl pan ministr. Nyní v obecné rozpravě řádně přihlášená paní poslankyně Ivana Dobešová.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dovolte mi, abych vám přečetla šest bodů, na které se právě tato petice soustředila. Za prvé, podoba kariérního systému učitelů je v rozporu s cílem uvedeným v programovém prohlášení vlády. Kariérní systém se bude až do roku 2022 týkat pouhých 5 % učitelů a nebude většinu učitelů nijak motivovat ke zkvalitnění výuky. Učitelé a především ředitelé škol budou zavaleni novou zbytečnou administrativou, která je připraví o čas, jejž by mohli věnovat přípravě na kvalitnější výuku nebo řízení školy. Kariérní systém bude diskriminovat většinu učitelů. Za páté, vznikne komplikovaný byrokratický moloch, jehož provoz spolyká velkou část finančních prostředků, které by mohly jít přímo do škol. Já jsem tedy tímto splnila úkol, který jsem dostala na 41. schůzi petičního výboru, a nyní mi dovolte, abych vystoupila se svým příspěvkem k projednávání kariérního řádu. Paní kolegyně Vlasta Bohdalová vyzvala kolegy, kteří hlasovali ve třetím čtení pro schválení této novely, aby zdůvodnili, proč změnili svůj názor v průběhu času. Tento kariérní řád, a bylo to tady již řečeno, má tři stupně. A nastává ten nejdůležitější, třetí stupeň. Ta vidina příplatku tří tisíc, potažmo pěti, je v tuto chvíli myslím velmi lákavá a při hranici platů učitelů opravdu motivující. A toto není třeba dělat zákonem. Naopak, zákonem se ta situace daleko více komplikuje. Budeme-li to mít zakotveno v zákoně, musíme při každé, jakékoli sebemenší změně ve výši příplatků zákon otevírat.
Děkuji. Návrh byl přijat. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Koneckonců i garanční rozpočtový výbor se k němu vyjádřil pozitivně. Chci vás tedy požádat o to, aby tento návrh zákona byl vámi schválen.
Otevírám rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku.
Bude velmi jednoduchá. Nejprve budeme hlasovat o legislativně technické úpravě.
Tento návrh byl přijat. Další prosím.
Rozpočtový výbor doporučuje.